Prosím, zvolte prioritu rodiny, podpořte rodiny.
Děkuji, pane senátore. Paní ministryně nemá zájem o závěrečné slovo, takže přistoupíme k hlasování. Přivolal jsem poslance, kteří nejsou v jednacím sále. Slyším žádost o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil, prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Máme nastaven potřebný počet hlasů. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?
Nepřivedli své rodiny do neštěstí tím, že hrají Sportku, ale v logice České strany sociálně demokratické to samozřejmě je to nejhorší zlo. Opravdu tomu nerozumím. Ale byl to jejich návrh a oni si to prosadili v té koalici. Nikdo jiný. Co se týče zdanění technických rezerv, nebudu se vracet k tomu našemu zásadnímu nesouhlasnému stanovisku jako celku. Přináší nejmenší rozpočtové ztráty podle toho, jak si to vláda naplánovala, a zabraňuje dvojitému zdanění. V případě, že to prohlasujete, tak vězte, bude to jeden z důvodů, proč budeme daňový balíček napadat u Ústavního soudu. Nemůžete říct, že jste nebyli varováni. To už není debata o tom, jestli ano, nebo ne. Není to ani debata o tom, jestli životní pojištění ne a neživotní ano. Pokud někdo s vážnou tváří chce říct, že jedno promile výdajů je schopno ohrozit výsledek hospodaření státu, tak vědomě neříká pravdu. A my dneska budeme stát před rozhodnutím, jestli nehlasovat pro nic, nebo hlasovat pro senátní verzi. Kdybychom my měli vládní většinu a byli součástí vlády, tak s takovým návrhem zákona nepřijdeme. A my nežijeme v ideálním světě.
Těm se nic nemění. Má to něco společného s tím, kdo ten zisk z toho byznysu má. To je jeden z dolarových miliardářů. Je to levicové téma a jenom proto jsem to udělal.
Nyní faktická poznámka pana poslance Zbyňka Stanjury.
Já to řeknu na mikrofon. Aspoň to přiznal. Když se podíváte směrem ke mně, za mnou taky sedí dolarový miliardář, jak vy říkáte. Já nevím, kolik dolarových miliardářů vlastní jiné druhy hazardu. Ani to nebudu zkoumat. Pan poslanec Veselý se rád prezentuje jako ten mladý, dynamický, moderní, sociální demokrat. Je to ten starý, komunistický pohled. To je miliardář! Toho musíme zdanit! A pak se divíte situaci, v které jste. Já se vůbec nedivím.
Já jsem jiného nenašel. Říkám to otevřeně.
Dobrý den dámy a pánové. Já nebudu dlouze hovořit a nebudu se věnovat jednotlivým aspektům daňového balíčku. To už velice pregnantně udělali moji kolegové. Vy zvyšujete daně v době ekonomického růstu a třeba bez nějakých reforem, které by vláda dělala a na které by potřebovala nějaké další peníze. Tím pravým důvodem, proč zvyšujete daně, jsou díry v rozpočtu, které jste přes ekonomický růst a růst příjmů státního rozpočtu svým hospodařením udělali. Zvýšení daní není to jediné. A všechno je to vedeno jedinou motivací: zvýšit příjem státního rozpočtu. - A vy, dámy a pánové, berete velmi mohutně. Všechny návrhy, které Ministerstvo financí předkládá v posledních dvou letech, vedou buď ke zvyšování daňové zátěže, nebo ke zmenšování tolerance vůči podnikatelům a zvyšování přísnosti a pravomocí státu, kterými dusíte podnikání. A to je faktická politika této koaliční vlády vůči lidem!
Prosím jenom pro zápis. Takže prosím, aby bylo uvedeno, že jsem hlasoval pro zamítnutí.
Jako garanční výbor navrhuji výbor hospodářský.
Ostatní dva přihlášení měli stejný návrh, to znamená, je zde návrh, abychom přikázali tento návrh hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Je zde ještě jiný návrh na jiný garanční výbor? Další návrh nevidím, přistoupíme tedy k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a už vidím, že zde jsou návrhy na přikázání dalším výborům.
Já bych navrhoval, aby jako další výbor byl hospodářský.
Pan poslanec Ferjenčík. Je zde ještě další návrh na přikázání dalším výborům? Nikoho nevidím, že by se hlásil. Budeme tedy hlasovat o padlých návrzích. Nejprve kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán hospodářskému výboru jako dalšímu výboru. Kdo je proti? Hlasování číslo 123, přihlášeno 180, pro 159, proti nikdo. Nyní budeme hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán rozpočtovému výboru jako dalšímu výboru. Kdo je proti? Já tedy konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako dalšímu výboru. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Já poprosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Marian Jurečka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Když se podíváme na vrcholový strategický dokument České republiky, a sice Strategický rámec Česká republika 2030, tak ten upozorňuje na strukturálně nevýhodné postavení rodin s dětmi v naší společnosti a ve svých cílech stanovuje jasné směry nápravy. Společenské klima vůči rodinám by se mělo změnit, aby bylo všestranně příznivé, a bariéry a společenské tlaky vůči rodinám mají být minimalizovány. Rodina, rodičovství a manželství mají požívat zvláštní zákonné ochrany a mají být společensky také vysoce oceňovány. Mají být nastaveny vhodné socioekonomické podmínky podporující dobré fungování rodin a ty se mají zaměřit na finanční zajištění rodiny, slučitelnost práce a rodiny a služby péče o děti a seniory, a mají tak umožnit získat dostatek volného času pro zkvalitňování rodinných vztahů. Rodinám se specifickými potřebami má být věnovaná obzvláště dobrá pozornost. Rovněž platná koncepce rodinné politiky ve svých cílech upozorňuje na potřebu zajistit vhodné socioekonomické podmínky, které mají podporovat dobré fungování rodin a výchovu dětí. Mají se zaměřit na finanční zajištění rodiny, slučitelnost práce a rodiny a služby péče o děti a seniory či jiné závislé osoby, a umožnit tak rodinám získat dostatek kvalitního volného času pro zkvalitňování rodinných vztahů. Zvláštní pozornost má být věnována rodinám se specifickými potřebami, zejména neúplným rodinám, rodinám se členem se zdravotním postižením, rodinám se třemi a více dětmi.
Řada z vás, kteří jste předkladateli toho návrhu, jste i členy hospodářského výboru. Ale ten jejich požadavek měl ratio. Ale já si ten svůj postoj zkusím opřít právě o ty rychlovlaky, o ta železniční spojení. Dám vám příklad z Velké Británie. A tahle oblast před tím železničním spojením se vylidňovala, tak asi jako u nás střední Čechy nasává Praha, tak tam moc lidí nežilo, stěhovali se do Londýna. Vraceli se, žili tam, žijí tam, protože mají levnější bydlení, levnější náklady, a tu svoji práci, ty úřady si nechali v tom Londýně, aby to zkrátka k sobě měli blízko. Abych už nezdržoval, pokud jsou tu někteří ještě nerozhodnuti, můj názor je takový, že bychom neměli takto - omlouvám se, nechci říct, že náhodně, ale někde zkrátka od stolu tady ze Sněmovny si vybrat nějaké množství institucí, které odstěhujeme nebo rozhodíme po České republice. Jim to opravdu uškodí a nepomůže to ničemu. Takže pokud jste tu někteří nerozhodnutí - já za sebe jsem proti tomuto návrhu. Jak jsem řekl, byť železničář, tak ho nemohu podpořit. Zkrátka přijde mi to jako nerozum.
S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Petr Bendl. Takže potom pan poslanec Petr Bendl.
Děkuji, pane předsedající. Z těchto důvodů, jak jsem předeslal, si dovoluji navrhnout ctihodné Sněmovně zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení.
Tak mám poznamenáno. A nyní se hlásí do obecné rozpravy pan poslanec Petr Bendl, zatím poslední přihláška.
Já jsem chtěl říct jenom svoje stanovisko k téhle věci. My se tu bavíme o návrhu zákona, který má vyřešit úřednickou infrastrukturu, že bychom dovybavili jednotlivé kraje ještě infrastrukturou v množství úřednického aparátu, a tím bychom pozdvihli úroveň života lidí v jednotlivých regionech. Já nepotěším předkladatele, já si prostě nemyslím, že tohle je cesta. Ale já musím říct, že je tam 300 tisíc lidí bez vodovodu, napojených na studny. To mi přijde daleko důležitější. A je tady paní ministryně pro místní rozvoj. Nedostal jsem žádnou odpověď. To si myslím, že by nás mělo zajímat, a tam se o tom máme bavit. Myslím, že Česká republika má spoustu jiných problémů.
Ano, máme, máme.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já bych se také ráda vyjádřila k tomuto sněmovnímu tisku, a to především z pozice Asociace krajů, která se tímto sněmovním tiskem zabývala, a zároveň jsme poslali na všechny kraje, aby každý kraj se k návrhu tohoto zákona vyjádřil. Musím říct, že z některých krajů přišlo podpůrné stanovisko, z některých krajů přišlo negativní stanovisko a z některých krajů přišlo neutrální stanovisko. To znamená, že Asociace krajů k tomuto návrhu zákona nepřijala žádné usnesení, pouze ho vzala na vědomí.
Tak podívám se do sálu, zdali je nějaký zájem ještě o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže já končím obecnou rozpravu. Nyní závěrečná slova - za navrhovatele pan poslanec Jan Farský zájem má. Nemá.
Před 15 lety by stačila zpráva Premiérovy firmy čerpaly dotace, aby ten premiér skončil. To je realita. Dneska nejenom že zpráva, že premiérovy firmy čerpaly dotace - my k tomu dáme neoprávněně, a vy se tváříte, jako by nic. To je problém české politiky! A dívám se tam vlevo. Vy jste ti, kteří ho kryjete! Ano, jste to vy! Tak si představte vašeho premiéra, o kterém by se psalo, že čerpá dotace, že čerpají dotace jeho firmy. Zbavili byste se ho.
To znamená, aby jednotliví vystupující měli klid na své vystoupení.
S tím naprosto souhlasím a mně to nevadí. Myslím si, že ti, kteří takový zákon předkládají, se s tou kritikou mají vyrovnat. Já myslím, že my dva si rozumíme, o čem mluvím, co byl nosič a jaká byla kvalita legislativního - poslaneckého! - návrhu. O co v něm skutečně jde. A když se nepodaří odstranit, pak je legitimní pro takový návrh zákona ve třetím čtení nehlasovat.
Děkuji. Nyní tři faktické poznámky - pana poslance Bělobrádka, Sklenáka a Valachové. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Tak se na to podívejte! Chci poděkovat, co tady řekl kolega Stanjura. A jak to klesá. Podívejte se na inflaci! Bylo takhle drahé bydlení někdy? Podívejte se, kolik stojí potraviny! Takže to, že jim dáte, dali jste málo!
Já předpokládám, že k tomuto bodu vystupuji naposledy, ale vzhledem k tomu, že mi pan předseda Stanjura věnoval ve svém projevu tolik pozornosti, tak se skoro očekává asi, že zareaguji. Tak já jenom bych na jednu věc zareagoval, když jste říkal, že jsme za těch šest let pro důchodkyně nic neudělali, tak když dovolíte, i když, jak se říká, úspěch má mnoho otců a neúspěch je vždycky sirotek, tak možná si vzpomenete, jaká byla situace v minulém volebním období ohledně zákonné valorizace starobních důchodů. Bylo to tak na základě vaší úpravy, že se valorizovalo o třetinu růstu reálných mezd a třetinu inflace. My jsme tehdy jako sociální demokracie chtěli, aby se tento valorizační mechanismus změnil. A to tak, že šlo nikoli o třetinu růstu reálných mezd, ale polovinu. Ještě jsme tam potom zavedli speciální inflační koš pro důchodce a bere se dneska ten, který je pro ně výhodnější. Když jsem s tím návrhem přišel na sociální výbor, tak jsem tehdy podporu svých koaličních partnerů neměl. Až potom ve Sněmovně jsme to tady vybojovali. Tak to vám jenom dávám jako jeden příklad, co jsem já osobně třeba pro ty důchodkyně udělal. Protože to, jak se dneska zvyšují důchody, je z velké části zásluha právě této změny valorizačního mechanismu.
Máte slovo, paní poslankyně.
Já jsem se chtěla zastat Romana Sklenáka, řekl tady jeden příklad, co učinil on osobně směrem k vyšším důchodům žen. Já nemám žádné informace o tom, že bychom se neblížili k řešení, ba právě naopak. No a poslední poznámka. Co se týká auditu, proč tady zase zaznívají útoky na sociální demokracii, nevím. Před chvílí jsme si schválili bod na Poslanecké sněmovně ve čtvrtek, dozvíme se, co se dozvědět máme, a potom se podle nejlepšího vědomí a svědomí rozhodneme. Takže tolik jenom za mě.
Je zájem o závěrečné slovo? Prosím, pan poslanec Marian Jurečka, závěrečné slovo. Máte slovo.
Já bych jenom chtěl tady ukázat, když tady bylo zmiňováno, že je skoro nemožné tento návrh, tuto novelu upravit v rámci dalšího legislativního procesu, prosím pěkně, toto je jedna strana konkrétních legislativních úprav a to jsou ty zbývající necelé dvě. Bavíme se o dvou a tři čtvrtě stránkách konkrétních úprav paragrafů, které případně bychom, kdybychom chtěli cizelovat ten legislativní text, měli k úpravě. Mí kolegové především z hospodářského výboru mohou také poměrně podrobně hodnotit kvalitu vládních návrhů, které dostáváme z některých resortů. Bavíme se tady o budoucnosti, o tom, aby důchodový systém byl vstřícnější a motivující více pro lidi, kteří se rozhodují, jestli mít dvě, případně tři děti.
Tak. Na závěr technické sdělení. Vzhledem k tomu, že sněmovní tisk 438 byl ve druhém čtení přerušen a odročen do 1. února 2020, stal se bod 225, který je třetím čtením sněmovního tisku 438, neprojednatelným, takže si ho případně škrtněte, o tomto není zapotřebí hlasovat. Toto je z mé strany vše. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán elektronickou poštou. V tuto chvíli další omluva. Omlouvá se paní poslankyně Alena Gajdůšková z osobních důvodů z dnešního dne. Tak případné vystoupení k pořadu schůze. Ještě před zahájením schůze jsem obdržel přihlášku pana předsedy Bartoše k pořadu schůze a dávám mu tímto slovo.
Já bych tento bod nazval Konečné znění auditní zprávy Evropské komise ke střetu zájmů.
Vycházím tedy z písemného návrhu.
Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěla podpořit zařazení bodu, tak jak už uvedl pan předseda Bartoš, můj předřečník. A protože věřím tomu, že všem nám jde o to, aby tady nemohly být jakékoliv pochybnosti, tak chci předem avizovat, že opravdu projednání a zveřejnění této auditní zprávy možné je.
Ještě jednou, ti, kteří diskutují, prosím, běžte do předsálí.
Já věřím tomu, že i vám ostatním jde o to, aby s informacemi takto závažného rázu bylo transparentně zacházeno.
A soustředíme se na to, o čem budeme nyní hlasovat. Pan poslanec Luzar ruší svoji omluvu, je již přítomen. Takže pane poslanče, jestli chcete přednést druhé usnesení? Kdo je proti? Kdo je proti? Hlasování číslo 119, přihlášeno 180, pro 169, proti nikdo. Děkuji všem za pozornost a končím tento bod. Kdo se nedíval, trval osm minut. Připomínám, že vláda k tomuto návrhu zákona nezaujala stanovisko. Pan poslanec Kasal se hlásí z místa jako první.
Děkuji za slovo, pane předsedo, já budu velmi krátký.